Já bych jí tedy - má to kousek, její Já si tady také jako pamětnice této Sněmovny pamatuji tu diskusi s vaší předchůdkyní, s paní ministryní Tominovou Marksovou, která za dětské skupiny horovala. Nechtějí to ani oni, nechtějí to ani děti, nechtějí to ani příslušné samosprávy. Mrzí mě to.
To je prostě realita!
Od tohoto termínu už není možné, aby se něco podobného stalo, protože máme v občanském zákoníku zakotven takzvaný informovaný souhlas s jakýmkoliv zákrokem, který při pobytu v nemocnici nebo od lékaře prostě chcete absolvovat, musíte podepsat tento informovaný souhlas. Čili od toho roku 2012 už to není možné. .
Nicméně jak jsem řekl, to vyšetřování nedopadlo tak, že by byl identifikován konkrétní pachatel a že by byl obviněn a vyšetřován.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslela jsem, že už nebudu vystupovat, nicméně na základě debaty, která se tady rozvinula, mi dovolte, abych vám přečetla část důvodové zprávy. Věřím, že jste ji četli celou, ale přece jenom pro připomenutí. Zároveň jsem vám chtěla vyřídit pozdrav paní profesorky Válkové, která nás sleduje a prosí vás o podporu návrhu tohoto zákona nejenom jako poslankyně a předkladatelka, ale také jako zmocněnkyně pro lidská práva. Na problematiku protiprávních sterilizací bylo poprvé podrobně poukázáno na konci roku 2005 v závěrečném stanovisku veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných v rozporu s právem. Veřejný ochránce práv zjistil, že ve většině případů z více než 80 stížností, které v roce 2005 obdržel a z nichž některé podrobně popsal, byla sterilizace provedena v rozporu s platnými zdravotnickými předpisy. Nedostatky spatřoval zejména v neudělení svobodného a informovaného souhlasu se zákrokem ve výše popsaném občanskoprávním smyslu, následkem čehož došlo k protiprávním zásahům do osobnostních práv postižených. Například v mnohých případech ženy podepisovaly souhlas se sterilizací jen několik desítek minut nebo jednotek hodin před porodem dítěte. V jiném případě pacientka podepsala pouze obecný souhlas s operací a s každým zákrokem, který se ukáže během operace nutným, což rozhodně nelze považovat za platný informovaný souhlas se sterilizací. Dále veřejný ochránce práv konstatoval, že během období komunismu, a to s přesahem do roku 1991, i poté orgány státní sociální péče aktivně ovlivňovaly reprodukční chování žen skrze formální a neformální nátlak a motivaci k podstoupení sterilizace. Cílem této státní politiky bylo patrně zlepšení situace sociálně slabších rodin omezením počtu dětí, které budou mít. Dalším cílem však bylo i zajištění v uvozovkách kvalitnější populace, jak vyplývá ze zpráv okresních národních výborů, jež dávku poskytovaly. Z této skutečnosti lze bezesporu dovozovat nepřípustný eugenický charakter této praxe, která směřovala k omezení počtu narozených dětí v některých skupinách obyvatel, které byly tehdejším režimem vnímány jako problémové, nepřizpůsobivé či nežádoucí, ať již to byla romská populace, jak naznačují zjištění ochránce, "nebo osoby s duševním či jiným zdravotním postižením či osoby s větším počtem dětí. Hlavním legislativním doporučením v této oblasti bylo přijetí nové právní úpravy, která by jasně vymezovala náležitosti informovaného souhlasu. Metodická doporučení ochránce směřovala k větší osvětě laické veřejnosti k tématu sterilizace a prohloubení celoživotního vzdělávání lékařů o hlavních zásadách práv pacientů. Posledním doporučením bylo přijetí úpravy, kterou by došlo k odškodnění osob, které byly obětí protiprávní sterilizace. Po tomto období šlo o osobní odpovědnost lékařů, kteří nenaplnili požadavky právních předpisů, a oběti by se měly podle ochránce případně obracet na soudy s žalobami na ochranu osobnosti. Několik případů protiprávních sterilizací bylo posuzováno před českými soudy včetně Ústavního soudu. Všechny soudy definovaly sterilizaci provedenou bez řádného, to je svobodného a informovaného souhlasu, jako neoprávněný, hluboký a takřka nenapravitelný zásah do lidské osobnosti, který může přivodit nejvážnější změny ve vývoji celkové osobnosti fyzické osoby. Tolik část důvodové zprávy a já vás, kolegyně, kolegové, znovu prosím, pojďme hlasovat a pojďme podpořit tento návrh zákona.
Ptám se, kdo se ještě hlásí? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Končím projednávání tohoto bodu. A protože ještě není čas, do kterého jsme měli zařazen další bod, tak se vrátíme k předchozímu jednání, což je bod Já bych poprosil, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím případně klub sociální demokracie, jestli by mohl tuto situaci vyřešit nebo oznámit... Pan poslanec Bauer ve svém projevu přednesl návrh na opakování druhého čtení.
Děkuji za slovo. To stanovisko je opravdu dlouhodobě stejné a neměnné. Máme za to, že tento návrh se vůbec neměl dostat do legislativního procesu. Zasloužil si být vrácen vládě k přepracování, a to k takovému, aby řešil čistě a výhradně financování dětských skupin poté, co nebude možné na jejich vznik a další rozvoj využívat evropské zdroje. Ty bohužel nebudou k dispozici a my jsme navrhli, aby se našly jiné zdroje, potažmo národní. Je pro nás ale úplně nepředstavitelné, že tu vláda v přímém přenosu likviduje jednu z mála věcí, která v posledních letech pomohla tisícovkám rodin a která navíc vrací do státní kasy prostředky, které do ní stát vkládal, o tom už jsem tady dnes také mluvil, protože dětské skupiny rozvázaly ruce tisícovkám rodin s malými dětmi po celé republice a umožnily, a to je to klíčové, návrat rodičů těchto dětí do práce. Namísto rodinného a přátelského prostředí dětských skupin nás chce vláda vrátit zpátky k institucí jeslí regulovaných a sešněrovaných pravidly. Za úplný výsměch považuji argument, že se tím zlepší kvalita péče. O tom jsem tady za poslední měsíce také mnohokrát především z úst paní ministryně práce a sociálních věcí slyšel. Přiznám se, že jsem osobně objel řadu dětských skupin, dostal jsem asi stejně jako vy všichni stovky mailů, ale musím říci, že až na drobné výjimky jsem nezaregistroval ani jednu jedinou špatnou zkušenost s fungováním těchto zařízení, právě naopak. Myslím si, že je třeba připomenout, že díky dětským skupinám a jejich flexibilitě našly zázemí například i děti s různými handicapy nebo s jinými speciální potřebami. To je také obecně známá věc. Naprosto mě šokovaly věty paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která dětské skupiny přirovnala k luxusní záležitosti pro vyšší střední třídu. Považuji to za naprosto nehorázná slova.
A ani to nebylo jen tak, sterilizace ze zdravotních důvodů. Lékař ji musel doporučit, potom ji schvalovala sterilizační komise, pak ji podepsal primář a nakonec ředitel nemocnice. A vždycky to musel být souhlas ženy, to byla podmínka k provedení zákroku. Lékaři z České gynekologické a porodnické společnosti nemají za svůj dlouhý profesní život žádné informace o násilné sterilizaci. Díky tomuto zákonu se cítí být poškozeni.
Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová, také s faktickou poznámkou, potom kolega Čižinský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že tento zákon podporujeme, a chtěla bych reagovat na slova pana kolegy, že tam zaznělo ze strany těch lékařů, že bude proveden tento zákrok, a otázka toho, že ty ženy tomu přece musely rozumět, že není možné, aby tomu nerozuměly. A ty případy, kdy k tomu došlo bez zjevného vědomí té ženy, dopadu takového kroku, jsou, a proto si myslím, že je správné, abychom podpořili tento zákon.
Nyní faktická poznámka kolegy Čižinského, dále pan kolega Kopřiva a Plzák s faktickými poznámkami.
Určitě by nebylo šťastné, kdyby tento zákon byl vnímán jako nějaký útok na lékaře nebo něco podobného. To tak není. Ten zákon je konstruován tak, že pokud bude prokázáno, že k něčemu takovému došlo, tak bude vyplaceno odškodnění. Já se domnívám, že nám by měl stačit i třeba jeden případ, abychom dali hlas tomuto zákonu. A skutečně byl bych dalek od toho, podezírat nějakého konkrétního lékaře nebo nějakou konkrétní sestru nebo někoho konkrétního. Velmi často to byl nějaký sled událostí, který prostě vedl k tomu závěru, který potom nebyl v souladu ani s tehdejšími zákony. Prosím, nevnímejme to jako útok na lékaře, to tak určitě není.
Ano, byly, některé ty ženy se soudily. A určitě to také nevnímám jako útok na lékařskou komunitu. K omluvě už došlo, jak tady zaznělo. Ta finanční kompenzace - považuji za férové, aby stát za tohle převzal nějakou zodpovědnost.
Chci poděkovat za to vysvětlení. Akorát nevěřím, že by někdo z lékařů - a já tady hájím lékařský stav - dělal věci...
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu - bavit se o nějakém potrestání osob v minulém režimu... Kolik bylo zavřených dozorců, co mlátili politické vězně? A teď tento zákon v žádném případě není namířen proti nikomu z našich kolegů lékařů, ať už pracovali v jakékoli době. Můj tatínek za bolševika pracoval jako neurolog. Já už jsem to tady jednou říkal a rád to zopakuji. Soudruh Potáč, šéf Státní plánovací komise, který rozhodoval o tom, co se do republiky za devizy doveze nebo nedoveze, také rozhodoval o tom, kolik se doveze jednotlivých léků za devizové prostředky. Můj tatínek jako okresní neurolog nedostal množství léků podle toho, kolik měl pacientů s tou nemocí, ale prostě podle toho, kolik Státní plánovací komise rozhodla. To všichni víte, prostě taková ta doba byla. Já si velmi pamatuji - a mohl bych ty doktory jmenovat, neudělám to - velmi si pamatuji, když jsem pracoval jako pomocná vědecká síla na Masarykově onkologickém ústavu, jak na ranním sedánku rozhodnutí o tom, kdo dostane, nebo nedostane léčbu neprobíhalo úplně korektně, protože soudruh primář, který pak skončil hned po revoluci, protože to nebyl dobrý doktor, byl to jenom soudruh, tak prostě nerozhodoval úplně v souladu s etikou.
Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. A já zagonguji, abych přilákal kolegy, které jsem požádal o opuštění sněmovny a diskuse přenést do předsálí, aby se mohli vrátit.
Tady bych chtěl po dohodě s legislativou říct, že navrhujeme posunutí účinnosti. Za třetí pozměňovací návrh B, který jsem předložil já, poslanec Elfmark, s tím, že pokud přijmeme bod 1, bude tenhle můj bod nehlasovatelný, protože také řešil oddálení účinnosti. Takže bychom hlasovali ve čtyřech bodech a tohle je navrhovaná procedura.
Má někdo jiný návrh na proceduru? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 363, přítomno 154, pro 142, proti nikdo. Hlasování číslo 364, ze 152 přítomných 130 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Petiční výbor dal doporučující stanovisko.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 23. dubna letošního roku na 98. schůzi v rozpravě. Obě už svá místa zaujaly. Já jí chci udělit slovo, ale učinit tak nemohu, protože tady je opět nesmírný hluk. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vytváříme základní síť služeb péče, která je státem garantovaná, kvalitní, dostupná, a to místně i finančně. Dosavadní fungování dětských skupin se velmi osvědčilo, proto kvalitní základ přebíráme a dále rozvíjíme. Základní kameny tohoto návrhu zákona je stabilní národní financování zohledňující finanční náročnost péče. Myslím si, že je tu shoda, že dětské skupiny a pak nově jesle by neměly dostávat od státu nižší příspěvek, než je ten současný.
Nyní je v obecné rozpravě přihlášená paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.
Zaznívala tady jenom ojedinělá stanoviska, ale ne dohoda. A to je ta první a hlavní otázka, na kterou chci odpověď. Aby mohly dětské skupiny dál fungovat, tak prostě musí být jasné, co vláda v té vyhlášce hodlá schválit, musí být jasné, jak se dohodlo Ministerstvo financí a Ministerstvo práce. Takže to je první věc - dohoda na penězích. Dokud paní ministryně nedoloží a neodpoví ty otázky, co tedy dneska nefungovalo dobře, co jsou ty věci, co opravdu může prokázat, že jsou problém, tak prostě nechápu, proč to měnit. Já to jenom připomenu velice stručně, poněvadž jsem na to nedostala žádnou odpověď a paní ministryně to zmiňovala. Zmiňovala, že v souvislosti s těmito předškolními zařízeními jsou podávána trestní oznámení. Já jsem se ptala, kolik jich je. Zmiňovala, že se někde platí jenom minimální mzda těm zaměstnankyním, nejčastěji. Zase jsem se ptala, kde to je, jak to je často, protože já o něčem takovém informace nemám, takže zajímala mě čísla, fakta, podložit ta tvrzení. Takže zase, když toto má být argument, potřebujeme plán, jak se k těm jeslím dostaneme, plán financování toho vybudování. A stejně tak čtvrtá otázka: Co bude s těmi staršími dětmi, když teď jsou školky plně obsazené? Ale to fakt nejde. Také by se nejspíš ukázalo, že není potřeba upravovat tu kvalifikaci způsobem, jak je navržený. To byla kvalifikace. Stejně tak tohle mohla být příležitost vyřešit normy pro předškolní zařízení. Opakovaně o tom mluvila paní poslankyně Aulická, že normy pro předškolní zařízení jsou patrně příliš přísné. Ale zase nic takového systémového se neotevřelo.
Není to pravda, že jsme vzali návrh a pouze jsme ho přejmenovali. A my to měníme v této novele zákona, to je taky důležité říci. Takže prosím, pojďme to vrátit zpátky do reality. Cílem je ulevit mateřským školám, a nikoli likvidovat dětské skupiny. Opravdu mě to velmi mrzí, ale jsem přesvědčena, že jsme se v rámci současných možností snažili vytvořit nejlepší možný systém.
Přečtu pořadí, abyste měli přehled, vážení kolegové. Takže Mikuláš Ferjenčík, Jana Černochová, Jiří Bláha, Vlastimil Válek, Olga Richterová, Marek Benda. Jako první vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, máte dvě minuty, a připraví se paní poslankyně Jana Černochová, všechno faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Můžete se přihlásit jako všichni ostatní. Tak to jenom na úvod. A zdůrazňuji, i pro lidi s průměrným platem to je služba, která může být zajímavá. Vždyť oni jsou snad schopni se rozhodnout.
Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Jana Černochová. Tak prosím.
Velice telegraficky: Paní ministryně, to muselo být mrzuté, když nevzali vaše dítě na Praze 8 a odpověděli vám, jak odpověděli. Hádejte, kdo tam byl v koalici? Jinak nevím, kde berete informaci, že nechceme jesle? My jesle chceme, já dokonce na Praze 2 mám dvoje jesle! Ale chci i ty dětské skupiny a mám dětské skupiny. A netvrďte nám, že nechceme jesle, že snad nechceme ani to slovo používat.
Ale to přece takhle nemůže fungovat, protože my dobře víme, že potom vláda je schopna použít argument - bohužel ano - že mateřské školky mají nižší příspěvky na děti.
Osobně si myslím, že je to ta správná alternativa k tomu, aby právě ty dětské skupiny vykrývaly to, když je nedostatek něčeho. A ono si to vedle sebe to místo najde. Ale prosím vás, ponechme jim přibližně stejné finanční možnosti, protože dneska třeba ve školství to je tak, že soukromé střední školy nebo učňáky dostanou na učitele daleko méně než na státní. Takže pojďme vytvořit vedle sebe subjekty a já věřím tomu, že to dopadne dobře.
Pokud je zruší, přestanou chodit do práce, protože ty děti nemají kam dát. Chci, aby byly dostupné jak školky, tak dětské skupiny. Nechápu tu diskusi.
Mám několik konkrétních otázek k tomu, co říkala paní ministryně, proto v této faktické. Zmiňovala, že některé dětské skupiny platí minimální mzdu. Opět bych žádala o doložení tohoto tvrzení, kolik takových dětských skupin skutečně máte, protože já o žádné takové nevím. Takže jak zohledňujete, že bude potřeba podpořit tuto vstupní investici, ty náklady na vybudování? Máte to zohledněno? Takže když to shrnu, máme tady úplně konkrétní otázky.
Tuto představu pokládám za velmi mylnou, velmi nešťastnou.
Nyní faktická poznámka paní ministryně Jany Maláčové. Prosím, máte slovo.
Víte co, mě velmi mrzí, že kvůli tomu, že tady vedeme nekonečný ohňostroj faktických poznámek, které de facto s projednávaným zákonem nesouvisejí, tak dětské skupiny opravdu zase nebudou vědět, na čem jsou. Co se týká paní poslankyně Černochové, že ona chce jesle. Ta zase jesle nechce, tak se, prosím vás, domluvte a dejte mi pak vědět, jak budete hlasovat. A co se týká pana Ferjenčíka, já vám to spočítám. V Praze stojí v průměru jedno místo v dětské skupině 12 000 korun. Není to likvidační, není to likvidační, ještě jednou, to není likvidační. Všichni budou mít prostor pro to, aby svůj provoz ufinancovali.
Prosím, máte slovo.
Samozřejmě zároveň s tím můžeme ubezpečit veřejnost, že jesle budou, a to bude ten jasný vzkaz. To, jestli o tom rozhodneme dnes nebo za měsíc, není důležité.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka.
Já jsem chtěl, vaším prostřednictvím, reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou. Já si myslím, že skutečně... já chápu ten váš postoj. Z mého pohledu tady vznikl funkční systém dětských skupin, který ke spokojenosti dětí i rodičů bez problémů funguje, a vy úplně zbytečně se ho snažíte teď nabourat a znemožnit například čtyřletým dětem chodit do dětských skupin. Podle mého názoru je toto skutečně velmi nešťastný přístup a bouráte fungující systém, který ke spokojenosti desítek tisíc lidí v této zemi dobře funguje.
Vyvolal jste poznámku paní poslankyně Aulické Jírovcové.
Je štěstí, že v některých dětských skupinách mají ty pedagogy. Ano, mají, mají vybavený ten personál, ale někde také ne. Na druhou stranu, říkám vám otevřeně, že v tom předškolním vzdělávání není jenom, že se děti vzdělávají, ale odchytává se tam spoustu věcí, které bohužel ty rodiče prostě nedokážou odchytit, a je to ku prospěchu těch dětí. A na to bychom se opravdu měli zaměřit.
Kolegu Bauera, abych uklidnil, tak máme: Mikuláš Ferjenčík, Helena Langšádlová, Olga Richterová, Jan Čižinský, Marek Výborný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já skutečně musím zareagovat. Vy si myslíte, že to byl historický omyl, jakým způsobem se tady zavedly dětské skupiny. Já si myslím, že to byla historické štěstí, které desítkám tisíc rodičů a desítkám tisíc dětí přineslo fungující systém péče. Máme obrovský ekonomický problém, že se nám nedaří zapojovat rodiče malých dětí do pracovního trhu, a ten systém normálně funguje a pomáhá jim, aby mohli pracovat nebo pracovat na zkrácené úvazky, a my jsme rádi, že tady ten systém je. My jsme rádi, že je tady svoboda volby, a moc bychom si přáli, aby toto bylo zachováno. A to je to jádro našeho sporu ohledně tohoto zákona.
Kolega Ferjenčík dodržel čas.